Já bych jenom shrnul, že v podrobné rozpravě bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů.
Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a všem děkuji. A otevírám bod
Děkuji, pane předsedo. Mluvilo se o něm řadu let. Byl dokonce předložen i v minulém volebním období. Návrh byl v rámci projednávání na výborech diskutován velmi podrobně. Nesouhlasíme s nimi proto, že podle mého názoru by ta právní úprava měla být co nejobecnější, tak aby dopadala na veškerý okruh znalecké činnosti.
Jak již jsem říkal, tak dalším výborem, který se návrhem zabýval, byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Dobrý den.
Otevírám obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Bartoň, připraví se pan poslanec Janda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Většinu těchto návrhů jsem podal již do podvýboru a výboru, jsem rád, že dva mé pozměňovací návrhy výbor vzal za své. Dva jsem na základě rozpravy ve výboru stáhl, takže je podávat nebudu. Nicméně zbývá ještě dalších sedm, které výbor nepřijal za své, a další dva, které jsem ještě doplnil. V současném zákonu i v současném platném znění je rejstřík definován, že je neveřejný. Nevidíme v tom smysl. Aby bylo co nejméně prostředníků po cestě k dotaci tomu sportovnímu klubu, který trénuje ty děti. To znamená, týká se to pouze poslanců nebo senátorů. Nedává to smysl, z hlediska zákona o střetu zájmů navrhujeme vypuštění té výjimky, která je v současném návrhu.
To znamená, že povinný subjekt by měl tyto informace připravit, vyhledat ještě před zaplacením úhrady, tedy v situaci, kdy neví, zda požadovaná úhrada bude, či nebude zaplacena. Zákon by tedy měl výslovně stanovit, že i s vyhledáváním informací bude započato až po zaplacení úhrady. Základní lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace činí 15 dnů. V této lhůtě by měl povinný subjekt identifikovat okruh dotčených osob, zpracovat vyrozumění o podané žádosti, případně o uvažovaném způsobu jeho vyřízení, nebo vyrozumění doručit dotčeným osobám a poskytnout jim přiměřenou dobu pro jejich případnou reakci. A povinný subjekt by byl povinen v sedmidenní lhůtě vydat rozhodnutí. Pro případ, že by tak povinný subjekt neučinil, měl by žadatel možnost podat na jeho postup stížnost. Pozměňovací návrh, který vyplynul z Ministerstva obrany a následně jej projednal výbor pro obranu, ten už tady odůvodňoval pan kolega poslanec Vích, tak samozřejmě jenom avizuji, že i tento návrh podpořím. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak by to mělo být u tak důležité novely. A také samozřejmě očekávám projednání na Legislativní radě vlády.
Děkuji. Tak snad to nebude moc dlouhé, pane poslanče.
Dobré odpoledne. Já jsem původně doufal, že tato Sněmovna bude mít ve většině selský rozum a s ohledem na to, že má příští dny zaznít výrok Ústavního soudu, který se týká toho, co novelizujeme, že počkáme ty dva týdny.
Renomované znalecké firmy ho nepovažují za dobrý a zdá se, že k němu vznášely marně své připomínky. Zákon například nastavuje rozdílné požadavky na znalecký ústav a znaleckou kancelář, a dochází tak k nerovnoprávnému postavení těchto institucí. To ovšem bude pro jednotlivé tyto znalce naprosto nepřijatelné a v rozporu se zákoníkem práce a pracovními smlouvami těchto osob. Je to pro ně nepřijatelné. A takto rozporných paragrafů, které je nutné v tomto vládním návrhu zákona, je samozřejmě více, a my jenom doufáme, že budou pro závěrečné třetí čtení opraveny.
Samozřejmě na druhou stranu by bylo potřeba říci, že tak jak jsem to predikoval, paní zpravodajka s Ministerstvem spravedlnosti odvedly velký kus práce a připravily ten zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh, který je teď brán jako základ toho celého materiálu. Kolegové z Ministerstva spravedlnosti v tom tedy teď akorát byli hodně nápomocni a pomohli nám v mnoha věcech. Společně s tímto ústavem byly opomenuty takové věci, jako je Pyrotechnická služba Policie České republiky, která dělá znalecké posudky v oboru, a samozřejmě Vojenská policie jako ústav a samozřejmě její specialisté u Vojenské policie. Ten pozměňovací návrh byl zpracován Ministerstvem spravedlnosti za spolupráce právě těchto zmiňovaných institucí. Je ve všeobecné shodě s nimi.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Kolikrát jste se setkali s tím "ježiš, vy jste v té Sněmovně něco schválili"? Tak prosba pro třetí čtení: Já jsem přesvědčený, že ne. Takhle je to opravdu řešení, které sice formálně něco má přinést, ale obávám se, že reálně nic nepřinese.
A nyní tady mám jednu faktickou poznámku, ale to je pan poslanec Milan Hnilička.
Děkuji. Já jenom v rychlosti navážu na pana kolegu, prostřednictvím pana předsedajícího, Stanjuru. A nereagujeme na současnou aktuální situaci. Protože v současné době v jakém stavu jsou naše děti, tak to je opravdu nelichotivá situace. Ne, to není ta myšlenka. My nechceme jenom rozdělovat peníze do sportu, my to chceme uchopit, protože tam, kde je sport v současné době na rezortu školství, je to velmi důležité téma pro Českou republiku a je to velmi složité téma, kterému se také velmi věnujeme. Ale sport má pro nás zrovna takový význam, i když trošku v jiné rovině. Ještě v rychlosti možná k tomu návrhu kolegy Kuby Jandy prostřednictvím pana předsedajícího. Takže je to právě naopak.
Já děkuji panu poslanci Hniličkovi, že reagoval na slova pana předsedy Stanjury. Nicméně mě ani v této chvíli nepřesvědčil. A nepotřebujeme další instituci, další úřad, další orgán. Nic se tím nespraví. Bavili jsme se tady o nich opakovaně. A pak už se ty problémy táhly dál. Ale to se všechno dá spravit systematickou prací. Bylo by dobré, kdybychom se na tom, jak má být sport organizován, jak má být sport financován, jaká mají být pravidla, domluvili napříč politickým spektrem. Tohle všechno lze udělat, ale to úplně klidně může zůstat nadále pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
A nyní tedy mám dvě faktické poznámky.
Zkusme si modelovat případ, že ta agentura vznikne. Opravdu ne. Bavme se o tom, jak funguje tělesná výchova, zda dobře, nebo špatně. I neorganizovanému, nejenom organizovanému. Ale teď vedle bude mít nějakou agenturu. Jak to bude koordinované? Kdo bude přicházet s nápady na vylepšení toho předmětu tělesná výchova? Nikdo podle mě nakonec. Ale bude mít svoji rozpočtovou kapitolu, kde budou jednotky miliard. Je to problém, ta tělesná výchova. Jednoduchá otázka. Poprosil bych o jednoduchou odpověď.
Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Tereza Hyťhová na faktickou.
Tak já bych chtěla za SPD říct náš postoj k tomuto návrhu. Já se domnívám, a už to tady mnohokrát padlo, že to opravdu není dobrý a systematický návrh, a to z důvodu, že zastávám stejný názor jako mí předřečníci, a to ten, že Ministerstvo školství má možnost to zvládnout jako ministerstvo. To je jedna věc. Další věc je, že to, že ve sportu to neprobíhá tak, jak by to probíhat mělo, to prostě je pravda. A věřím, že ten sport by si zasloužil zlepšení. Já si myslím, že se musíme zaměřit na zlepšení, ale rozhodně ne další institucí nebo soukromou agenturou.
Tak, děkuji.
Dobrý večer. Děkuji za slovo. Já jenom ke své předřečnici prostřednictvím vás, pane předsedající. To je pravděpodobně nějaký omyl ze strany mé kolegyně. Takže prosím, zamyslete se nad tím.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná sněmovno, nic není dokonalé a nikdo není dokonalý. A já se přiznám, že mě docela překvapuje tady od kolegyň a kolegů zprava, kteří vždycky bojovali a snažili se prosazovat elektronizaci, digitalizaci v podstatě ve všech oblastech, že dneska jsme slyšeli výhrady a varování a počkejme a udělejme dokonalejší atd. A prostě bylo by to uživatelsky určitě daleko přátelštější. Je to zabezpečit realizaci, a tady zdůrazňuji, první etapy elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění. Pro zabezpečení ochrany osobních údajů hlášení pracovní neschopnosti nesmí obsahovat číslo diagnózy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, šla jsem se zeptat samozřejmě svého praktického lékaře, jak vidí zavedení elektronické neschopenky. Řekl mi, že on ji má zavedenou už dávno a rád by ji používal, ale že ji zatím po něm víceméně nikdo nechce. A pomůže to pacientům a pomůže to i zaměstnavatelům, zejména tedy personálním útvarům.
Možná že někteří z vás víte, že aktuálně v legislativním procesu je věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, který skutečně do velké šířky zavádí sdílení dat. Ale my jsme připraveni poskytnout maximální součinnost.
Nyní s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie, poté s přednostním právem paní ministryně. Ještě pane předsedo chviličku počkejte. Ano, děkuji za návrh.
Děkuji. O řešení v oblasti bezpečnostních složek jednáme.
Teď, když jsem to poslouchal, tak promiňte, na to, co přesně řekl, vy na to absolutně nemáte co říci. Takže když se posloucháte, prostě tady nezazněla odpověď na ty přesně cílené otázky.
O tom jsme se už bavili, ale nechci to dál rozporovat. Souhlasím, začíná to všechno tělocvikem a v mateřských školkách. To rozhodně. Ministerstvo školství vždycky bude velikou součástí pro sportování dětí.
Děkuji.
Ta otázka byla, jak vznik agentury pomůže zlepšení předmětu tělesná výchova zejména na základních školách. A druhá otázka, která mě napadla. Když vznikne ta agentura, sáhne do kompetenčního zákona a přejmenuje ministerstvo? Máme ministerstvo MŠMT, to všichni vědí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A pak nám vznikne agentura. Bude to ještě ministerstvo tělovýchovy, nebo nebude? A ten mluví jasně: za tělovýchovu má zodpovědnost MŠMT. Tady bych opět poprosil o jednoduchou odpověď na tuto jednoduchou otázku. Nemůžeme říci, že oba a že budou spolupracovat. Já se omlouvám panu poslanci Hniličkovi. Jak chceme pomoci sportu? zní otázka. A odpověď: Zřídíme ústřední orgán státní správy.
Děkuji.
Vede mě k tomu několik důvodů. Já bych se chtěla zeptat vaším prostřednictvím pana poslance Hniličky, kdy se byl naposledy podívat na nějakou hodinu tělocviku řekněme na základní škole. Omlouvá se z různých důvodů.
Pan poslanec zpravodaj Juránek.
Všechny jsou dodrženy. Je zde pouze zákon o podpoře sportu. Není to žádný kompetenční spor, je to v tuto chvíli prostě takovýmto způsobem navržený návrh technického řešení. Nejsme tady ani od toho, abychom zasahovali do kompetenčních sporů, ale abychom ve prospěch organizací, které pracují ve sportu, našli cestu, jak k nim dostat finanční prostředky.
S další faktickou pan poslanec Marek Novák. Prosím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já tedy nevím, co máme teď zrovna za diskusi, nicméně tělovýchova versus podpora sportu, já beru tělovýchovu jako součást podpory sportu. Podpora sportu je jakýsi komplex a v rámci toho komplexu já vnímám tělovýchovu jako součást. Nemám problém, aby se tělovýchovou rozhodně zabývalo Ministerstvo školství a podporou sportu národní agentura. Je to naprosto normální. A vy tady úplně zapomínáte na to, že v první řadě je potřeba v rámci sportu podpořit rodiny.
Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu. Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru. Hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které obsahují řešení následujících věcných oblastí: čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazu způsobilosti, obětování věci ve společném nebezpečí, umožnění výkonu činností týkajících se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě, aktualizace odkazů na unijní předpis a legislativně technické úpravy, včetně změny data nabytí účinnosti. Lze shrnout, že Ministerstvo dopravy se všemi pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení hospodářského výboru souhlasí.
Děkuji, paní ministryně.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za slovo. My jsme, a musím říci, že mě velmi potěšili kolegové z hospodářského výboru, tento neblahý jev v rámci tohoto návrhu zákona vznesli. I to je věc, která je k diskuzi, a chtěl bych poprosit paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, jestli by mohla tento problém tlumočit panu ministrovi.
Děkuji. Pan poslanec Kolovratník je nyní na řadě v obecné rozpravě, po něm vystoupí pan poslanec Pávek.
Toto tedy všechno se vypouští. A to si myslím, že je všechno.
Končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova po obecné rozpravě? Pan ministr? Paní zpravodajka? Nevidím zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu.
Ještě jednou hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Děkuji panu poslanci Jakubu Michálkovi.
Ten návrh je řádně odůvodněn. Děkuji za pozornost.
Nyní paní poslankyně Helena Válková v podrobné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Tam jsem říkala, že jde o možnost výpovědi.
Pane ministře, po podrobné rozpravě? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Pane ministře, máte slovo.
Tomu v zásadě odpovídá i ta zákonná úprava.
Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví.
Myslím, že jsme se se zlou potázali.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Není tomu tak. Tento blok Ministerstva spravedlnosti jsme vyčerpali. Paní ministryně, myslím, že je dostatečný klid, abyste mohla přednést své úvodní slovo. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi uvést sněmovní tisk č. 333, což je návrh novely zákona o nemocenském pojištění. Poskytování náhrady mzdy již od prvého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti je totiž potřebné vyvážit posílením kontrolní činnosti zaměstnavatelů a orgánů nemocenského pojištění, zejména okresních správ sociálního zabezpečení, ve věci správnosti posuzování dočasné pracovní neschopnosti a kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, k čemuž vytváří navržená právní úprava lepší předpoklady. V podstatě se jedná o zavedení první fáze eNeschopenky.